A třetí, ten nejširší okruh se týká kompromisu a dosahování kompromisu a hledání konsenzu. Protože stavební řízení je z hlediska zastoupených partikulárních zájmů v okruhu správních řízení řízení nejširší a nejkomplexnější. Střetávají se různé veřejné zájmy, soukromé zájmy a je nutno je vyrovnávat a hledat nějakou jejich homeostázu. Řeknu proč. Když tu schválíme tento zákon, tak na podzim příštího roku nás čekají volby. Schválíme zákon, u kterého neexistuje širší shoda a který schvaluje Poslanecká sněmovna, jejíž mandát pomalu končí. Co se stane, tak bude, že v rámci legisvakance dojde k dalším změnám. A ty změny, ke kterým bude další Poslanecká sněmovna a další vláda nucena z důvodu, že tato vláda nebyla schopna ty připomínky vypořádat a prostě je odložila ad acta, tak to přinese další nejistotu stavebníkům a všem dalším účastníkům toho řízení a všem dalším hráčům a stakeholderům v tom procesu. To znamená, naše politické stanovisko je, když vláda tak dlouho otálela, když zavírala oči před těmi připomínkami, tak aby to bylo dopracováno. A hovořil jsem o tom, že nás čeká nejistota. A to vytváří další nejistotu, a je zcela zjevné, že se to stane. Každé město vznikalo jinak. V každém městě jsou jiné tradice. V každém městě je jiný duch toho místa. Někde je prostě zvykem, že jsou ty ulice široké, někde jsou zase předzahrádky. Prostě každé to místo má jiného ducha. A to nedokáže postihnout mysl ministerského úředníka. Ti zastupitelé. Neoklešťujme samosprávy, neoklešťujme zastupitelstva obcí.
Norma je nová, já jsem pana ministra Havlíčka v tom interpeloval, žádná snaha tuto normu změnit na cestě není.
Nyní vystoupí na faktickou pan poslanec Adam Kalous, zatím poslední přihláška, to znamená, že se připraví pan poslanec Jan Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat krátce na vystoupení pana ministra kultury Zaorálka. I mezi památkáři jsou aktivisté různého typu, to si můžeme v klidu říci, a například v Praze je největší problém při vypořádání pořizovacího územního plánu s památkáři, kteří v zásadě chtějí uvrhnout na Prahu stavební uzávěru.
Věcně za náš klub vystoupil kolega Petr Dolínek. Myslím, že to vystoupení bylo velmi dobré. To znamená, podpoříme, pokud padne, takový návrh na změnu garančního výboru z výboru hospodářského na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Nyní vystoupí se stanoviskem poslaneckého klubu SPD s přednostním právem pan poslanec Pavel Jelínek a připraví se paní poslankyně Dana Balcarová.
Děkuji za slovo. V důvodové zprávě k tomuto zákonu se uvádí, že podle studie Světové banky Doing Business 2019 je proces povolování staveb v České republice jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů. Tady opravdu nemáme být vůbec na co hrdí, a jak už zdůrazňoval předseda našeho klubu Radim Fiala, tak se zařadíme mezi africké státy v rychlosti vyřizování stavebních povolení, což si myslím, že pro středoevropskou demokracii je absolutně nepřípustné a nepřijatelné místo. Samozřejmě že nejen Česká republika řeší problémy se složitostí právní úpravy veřejného stavebního práva a délkou povolovacích procesů. Tyto státy hledaly složitě a stále hledají cestu, jak učinit tento systém účinnější a účelnější. V tomto vládním návrhu je mnoho těchto věcí řešeno. Přesto máme za SPD připraveny pozměňovací návrhy, ve kterých bychom účinnost tohoto zákona přivedli k většímu komfortu jak stavebníků, tak i vlastně místních správ a samospráv, a to v oblasti aplikace procesního řízení při vyřizování stavebního řízení, v oblasti digitalizace a transparentnosti, v oblasti přiměřenosti pokut a poplatků za podání žádosti k bytové a rodinné výstavbě. Část zákona se věnuje průběhu stavebního řízení a organizační struktuře stavebních úřadů. V této části zákona SPD požaduje jasný a pragmatický popis procesů u jednotlivých úkonů stavebního řízení.
Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Fialu, který v zásadě řekl, doufám, že ho interpretuji správně: situace je tak špatná, že musíme něco udělat, a proto my to tady podporujeme. Ale pro nás je podstatný i ten obsah toho něčeho.
Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na předřečnici. Obrovský problém tohoto zákona je, že přivede stavebnictví do velké nejistoty do doby, než právě správní soudy poprvé rozhodnou a Nejvyšší správní soud poprvé rozhodne. V Praze se něco takového bohužel podařilo, že byla nejistota ohledně stavebních předpisů dělaných pro Prahu. Znamenalo to velké zdržení celé stavební činnosti v Praze, obrovské náklady právě těch stavebníků. A přesně k tomu směřuje také tento zákon.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
To budeme pořád čekat na to, až se sem vrátí? Já si myslím, že ten zákon předkládá vláda a zástupce vlády tady je, ten nejpovolanější po ní, tak si myslím, že nám to bohatě stačí.
Já vůbec nezpochybňuji roli ministra průmyslu, obchodu a dopravy směrem k novému stavebnímu zákonu, ale nezlobte se na mě, já se musím připojit k tomu, co tady zaznělo. I on by měl dokázat reagovat na poznámky, připomínky, dotazy, které v prvním čtení tady zazněly a ještě zaznějí. Tak to přece není. Těch připomínek a poznámek a argumentačně zdůvodněných námitek je tolik, že to zdaleka není o této jedné jediné věci. Já se v tomto smyslu za poslanecký klub KDU-ČSL připojuji k těm návrhům, které tady už zazněly. Jsem přesvědčen o tom, že připomínky, s veškerou úctou a respektem k paní náměstkyni - ale ona skutečně je tady zcela nezaviněně v roli úředníka, a tady jsme na půdě Poslanecké sněmovny. To je výzva, která je nerealizovatelná. Z principu, z Ústavy, prostě nelze na půdě Poslanecké sněmovny nedělat politiku. Pokud jste s tím sem někdo kandidoval, tak jste bohužel kandidovali do špatného orgánu. A proto u takto zásadní normy, u takto zásadního zákona, který tady dnes projednáváme, jako je návrh stavebního zákona, je nutná nejenom oponentura, ale schopnost reakce osoby politické, a to je prostě ministr. Ministr gesční, ale já jsem tady jmenoval i ty další. Ministr vnitra, protože skutečně ten návrh, a mohl bych pokračovat dál, protože samozřejmě dopady stavebního zákona jsou i do dalších resortů. To máte pravdu. Ale politiku tady samozřejmě děláme a není to nic, za co bychom se měli stydět nebo za co bychom měli být pranýřováni. Tak to, dámy a pánové, skutečně není.
Pro občana je důležité zrychlení stavebního řízení a s tím spojené vedlejší pozitivní přínosy, mezi něž patří hlavně zrychlení výstavby s efektem snížení, nebo alespoň zastavení růstu cen bydlení. Pro naše občany je důležité mít možnost získat bydlení, které odpovídá jejich příjmu bez nehorázného zadlužení prakticky na celý produktivní život. V této části budeme podávat pozměňovací návrh, aby povinnost aplikace digitálních přesných postupů ve stavebním řízení byla již v samotném návrhu zákona a neodsouvala se do prováděcí vyhlášky, na kterou již jako Sněmovna nebudeme mít vliv. Dále je konstatováno v důvodové zprávě, že míra vydávání stavebních povolení zůstává pod historickým průměry a regulační překážky pro novou výstavbu stupňují tlak na cenu nemovitosti. Přetrvávají problémy zejména v souvislosti s vymáháním plnění smluv, se získáním stavebních povolení a se složitostí daňového systému. V návaznosti na tyto informace je další velmi důležitou oblastí, na kterou SPD klade důraz, průhlednost stavebního řízení. Maximální mírou digitalizace stavebního řízení je možné posílit transparentnost průběhu stavebního řízení. Stavebník musí mít v každém časovém okamžiku jasný přehled o tom, v jakém stavu je jeho žádost, který úředník na konkrétní části žádosti pracuje a za jak dlouho byla jeho část žádosti vyřízena, včetně informace o zákonných lhůtách vyřízení jednotlivých částí stavebního řízení. Nedílnou součástí informačních systémů veřejné správy vztahujících se ke stavebnímu řízení musí být notifikační proces. Nedílnou součástí informačních systémů veřejné správy vztahujících se ke stavebnímu řízení musí být tento notifikační proces. Takže každý občan, který požádá o stavební povolení, musí být informován o každém kroku, a to včetně informace i o překročení zákonných termínů stanovených tímto zákonem. Toto je požadavek, který budeme formulovat a podávat v našem dalším pozměňovacím návrhu. V části desáté zákona, která popisuje přestupky, provádíme rozbor, kde chceme občany uchránit před přehnanými pokutami v případě občanské výstavby. Pokud je to běžný občan, tak opravdu nemůže být stejná pokutu jako pro velký developerský subjekt. Takové likvidační paragrafy musí týt upraveny, aby občanům nehrozily při řešení bydlení nepřiměřené pokuty a případné exekuční řízení. Jako poslední úpravu za SPD navrhujeme snížit poplatky za povolení bytové výstavby, výstavby rodinných domů a staveb garáží a vinných sklepů. Tak zní paragraf a myslíme si, že to je správně. Pokud zatím je návrh, že to má být hospodářský výbor jako garanční výbor, tak tento návrh podpoříme.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byla bych moc ráda, kdyby i ministr životního prostředí tento zájem chránil, a ne tu novelu podporoval tak, jak je navržená. To znamená, že nejde jenom o životní prostředí, ale i o kvalitu života, který lidé žijí.
Já k tomu ale dodávám ještě dvě další věci. Je potřeba také dbát na to, abychom při tom zrychlení a zjednodušení respektovali oprávněné veřejné zájmy, k tomu za chviličku řeknu více. A je další důležitá věc - musíme stavět kvalitně a dobře. To si myslím, že je také velmi důležité, je potřeba to zohledňovat i v rámci projednání celého zákona, nejenom teď v prvním čtení, ale i v tom čtení druhém. Zmínil jsem tady a k tomu chci krátce něco říci - ochrana veřejného zájmu. Také s ohledem na zcela jinou koncepci potom těch povolovacích řízení, kdy není vyhodnocen nárůst nebo pokles správních úkonů stavebních úřadů v budoucnu, nelze za dané situace ani stanovit finanční náročnost nově vykonávaných agend. Pokud skutečně půjdeme tímto směrem, pokud tady vznikne digitální spis, pokud tady vznikne portál stavebníka, tak to jsou přesně ty kroky, které mohou být vůči každému konkrétnímu jednotlivému stavebníkovi tím krokem, který mu zjednoduší a zrychlí ve finále celé stavební řízení. My se určitě nebráníme některým navrhovaným změnám. To, že stavební úřad o jednom nebo dvou zaměstnancích úplně nedává smysl a že je možné tady v tomto smyslu s některými úpravami přijít, tak to si myslím, že se shodneme i s paní ministryní Dostálovou. Dovolte mi tady na závěr ještě zmínit jednu důležitou věc, krátce to tady zaznělo, ale je potřeba ty věci zdůraznit. Na to je potřeba upozornit. My, tak jak připravujeme společný komplexní pozměňovací návrh, tak jsme připraveni i tyto věci zohlednit. Komunikujeme s náměstky a radními statutárních měst, kteří mají na starosti územní plánování. A myslím, že tyto připomínky je potom následně potřeba také relevantně posoudit a zohlednit. Pan zpravodaj si jistě poznámky dělá, případně i pan předsedající. Nechci tam ten v médiích, vycházím pouze z toho, co zmínila paní ministryně a případně členové hnutí ANO, poslanci.
Já jsem přesvědčen, že v době mobilních telefonů, kdy i vláda zasedá digitálně, kdy premiér má každé dvě hodiny fotku u stejného počítače - teď se bavím s tímto, teď se bavím s tímto - je princip centrálního řízení v momentě internetu distribuované sítě, kde budeme dělat úřady a stěhovat lidi, prostě krokem zpět. To je tak obrovská zase koncentrace do jednoho orgánu. A teď jdeme prakticky tou samou cestou. A není to první krok, kdy si vláda pod sebe stahuje kompetence, které jí nepřináleží. Tam je celá řada zásadních problémů. Jsou tam kauce. Vím, že to je obtížné v České republice, vznik dobrého regulačního plánu. Ale je to standard v Evropě. Prostě regulační plán není územní plán. Je to dokumentace, která určuje specifika toho regionu. Měly by být posíleny. I z konference odborné, kterou jsme měli ve Sněmovně, vychází regulační plán jako vhodný nástroj. To je ten první krok. Ten zákon by měl adresovat roli regulačního plánování. A poslední. Ten zákon už je zcela o něčem jiném. Vlivem kompromisů a ústupků tam není žádný vnitřní systém, který by měl logiku. Je to ten spletenec snahy odevzdat tady asi panu premiérovi desky, my jsme udělali stavební zákon, dát si to na billboardy. I když tedy dostupnost bydlení ten zákon fakt neřeší, i když to paní ministryně bude promovat za státní peníze v různých videích. Ten zákon reguluje stavební řízení a související procesy v České republice, ale nezvýší dostupnost bydlení. Tak jsem se nějak rozpovídal. Já doufám, že v průběhu projednávání ještě svůj postup přehodnotí. Bude zaplacen tím, že by se v příštím roce na začátku započala transformace, kterou zdědí již teď dluhy zatížená budoucí vláda, potažmo celá Česká republika. Takové manažery bych ve své firmě fakt mít nechtěl. Jako třešničku na dortu jenom ten závěr. Já jsem se jako předseda výboru ujal zpravodajování tohoto tisku, což činím vždy pečlivě a nezaujatě, což tedy v úvodním slovu pana poslance moc nevypadalo, že tak činí nezaujatě, když tady četl nějaké věty, které jsem už slyšel z úst dokonce některých lidí téměř ve stejném znění. Takže zcela účelově došlo k revokaci a toto nám bylo odebráno. Já budu navrhovat 120 dní.
Pouze krátká korekce. Organizační výbor samozřejmě nemůže změnit garanční výbor. Rozhodne plénum jako suverén. To byla jenom faktická poznámka po procesní stránce. Teď tady máme faktickou poznámku - pan poslanec Kalous.
Závěrem si dovolím představit soubor několika podmíněných návrhů a poprosím, aby ho pan předsedající zaznamenal a v závěru o něm pak bylo hlasováno. Pokud toto nebude prohlasováno, tak vrátit tento návrh vládě k dopracování. Nemůžeme se tvářit, že všechno si odehrají kolegové v hospodářském výboru a případně i v tom výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
protože jste mluvil za klub, tak to rušíte? Nyní s přednostním právem Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu SPD.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já za SPD řekl, co nás vede k tomu, že SPD tento zákon chce projednat, že máme zájem na tom, aby se projednal co nejdříve. Je to soubor věcí, kdy samozřejmě mě jako předsedu hospodářského výboru navštěvují různé skupiny lidí, kteří se samozřejmě podílejí na stavebním prostředí v České republice. Ale já si myslím, že tato diskuse je v prvním čtení naprosto správná. V prvním čtení přece jde o to, jestli ten zákon chceme projednávat, nebo nechceme. Jsem přesvědčen o tom, že z těch důvodů, které jsem řekl, by ta Sněmovna, a my jsme se shodli na poslaneckém klubu SPD, že by Sněmovna tento zákon projednat měla, protože ceny bytů neúprosně rostou, a rostou proto, že poptávka je tak obrovská, že daleko, daleko převyšuje nabídku. I kdyby se stavělo o pět tisíc bytů ročně v Praze víc, než se staví, tak by se poptávka dohnala někdy za 20, 25 let. My když jsme s Pavlem Jelínkem seděli s ministryní Klárou Dostálovou, tak jsme se dívali na ty statistiky, jak si vede Česká republika, a shodli jsme se, že naším heslem musí být heslo Bangladéš. Bangladéš je totiž země, která ve stavebním řízení je rychlejší a je o jedno místo před Českou republikou. Jsem přesvědčen, že prostě něco musíme udělat. Něco musíme udělat. A mrzí mě, že určitá část politického spektra ty zákony měnit nechce. Je potřeba, aby si to lidé zapamatovali, že je měnit nechtějí. Skutečnost je taková, že nechtějí, aby se schválily do voleb, aby se s tím něco dělalo. Dovolte, abych řekl pár slov ještě jako předseda hospodářského výboru. Je to úžasné zrychlení budování silnic, dálnic, vysokorychlostních tratí a podobně. A je úplně nepředstavitelné, že to prostě žádné ministerstvo před námi a žádní úředníci nebyli schopni napsat a udělat. Není možné, aby - a teď to budu brát s těmi liniovými stavbami dohromady - není možné, aby Poláci stavěli dálnice neuvěřitelnou rychlostí, a my jsme se nebyli schopni dostat ani 50 km k hranicím. Vím, že je to zdánlivě jiná novela, že je to zdánlivě jiný problém, ale principiálně to spolu naprosto souvisí. Takže z toho důvodu za SPD říkám, že my chceme zkrátit stavební lhůty, stavební řízení, že je to pro všechny dobré, že to sníží ceny bytů po celé republice do budoucna. Nebudou mít peníze. A je to jediná možnost, jak to udělat.
Já nevěřím, pane kolego, že nevíte. Proto si říkám, kdo vám to psal, že nevíte, že to nejsou státní zaměstnanci, o kterých se tady bavíme. To nejsou zaměstnanci státu. Kdysi jsme tady seděli a vymýšleli reformu veřejné správy, se kterou tehdy přišla vláda, a Poslanecká sněmovna tak, jak ji vláda navrhla, ji zásadně odmítla. Protože v tomto případě saháme do výkonu nebo do přenesené působnosti výkonu státní správy na krajích a na pověřených obcích významným způsobem. Jak budou fungovat uvnitř těch úřadů, protože to už bude jiná instituce, jiný zaměstnavatel. Podle mě to je absolutně nedořešené. Černošice jsou často udávány jako klasický příklad toho, jak dlouho to trvá, neboť tam ti, co tu agendu mají na starost, jim trvá měsíce a měsíce, než někomu takovýto jednotlivý doklad vůbec vydají, aby mohl požádat o stavební povolení. Doufám, že alespoň bude dostatečně dlouhá doba na to, abychom si řekli, jak špatně je to napsané a jestli bude tedy vůle tady ten zákon kompletně předělat, nebo nikoliv. Pan kolega Adamec říkal: mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.
Další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme před pár dny dostali na stůl tuto brožurku. Všichni jsme ji dostali na lavici. Prosím o reakce na ty dotazy. Je to pro mě poměrně podstatná věc. Jestli mně to může někdo tady osvětlit. Mně to vlastně připomíná takové ty náborové reklamy. Já bych chtěl spíš zákon, který bude, řekněme, fungující, který bude předvídatelný, který bude srozumitelný, ale nevím moc, co je přidaná hodnota toho, že bude dynamický. Ale to je asi spíš poznámka na okraj.
Rychlost ve veřejné správě znamená, jestli adresuje stát potřeby lidí v té životní situaci, ve které jsou. A pak samozřejmě vymahatelnost. Myslím, že je zřejmé, co vše je narušeno. Vyvažování zájmů je těžko možné u normy, která je psána pouze jedním zájmovým subjektem. Jediné, co víme s jistotou, je, že dneska u nás je to stavební řízení pomalé, nemají s ním lidé dobré zkušenosti, a proto asi se tato vláda rozhodla k takovému píárovému kroku nazvanému my to vyřešíme. Že se vyplýtvá příležitost obnovit důvěru v to, že je náš stát spravovaný dobře, smysluplně a že má smysl pro stát pracovat. A tím se dostávám k prvnímu okruhu, který chci zdůraznit. Nezájmu lidí o to, aby pracovali pro státní správu na stavebních úřadech, na krajských úřadech, na ministerstvu. Do nějaké míry to ukazují veřejné výroční zprávy ombudsmana, Úřadu veřejného ochránce práv. Ten řeší vlastně realitu toho, jak vypadá mnou zmíněné vymáhání rozhodnutí stavebních úřadů. Lhůta dvou měsíců nebývá ministerstvem bohužel dodržována. Co se týče toho souhrnu, který vyplývá nejenom z těch mých zkušeností z poslanecké kanceláře, ale i z toho, jak funguje veřejný ochránce práv, tak je zřejmé, že to je opravdu obrovské téma. Pak jsou tam různé konkrétní, abyste si to uměli představit, případy typu: když si soused udělá z rodinného domu penzion. To je jeden příklad věci, co lidé musejí řešit, a potřebují k tomu stavební úřad. Kvalitně fungující stavební úřad napojený na celkové pojetí kvalitního života v obci a v naší společnosti. Nebo další příklad takového problému je... adresovaná ombudsmanem byla: Obec je vlastníkem objektu a její stavební úřad má řešit porušování stavebního zákona. Dám ještě jednu otázku, která se velmi týká toho zmíněného vyvažování zájmů, a to je otázka, zda účastník stavebního řízení může nahlížet do projektové dokumentace. Ombudsman zjistil, že různé krajské úřady a jejich stavební odbory mají rozdílné názory. Že není vyvažováno, jaké jsou ty zájmy podle charakteru stavby, podle okolností. Samozřejmě jsou tam třeba zájmy vlastníka stavby na zachování soukromí, účastníka řízení na spravedlivý proces.